Ráda bych zdůraznila název, pod kterým byla tisková konference uváděna - Tisková konference k představení důchodové reformy a balíčku konsolidace veřejných financí. Tady bych jen chtěla podtrhnout nebo pod čarou konstatovat, jak chcete ty odborníky do té veřejné sféry pak nalákat. Dále budou snižovány ostatní výdaje. Vlastně už jsme to tady mnohokrát slyšeli.
Říkám, bohužel dneska se to dá porovnat. Ti důchodci jsou na tom velmi dobře, ale neslyšel jsem, že by si žili zbytečně dobře na úkor mladé generace, že zadlužují svoje vnuky. Takže samozřejmě že někdo ty dluhy bude muset někdy zaplatit. Ale jak to udělají tedy ty státy, u kterých je jasné, že to je nesplatitelné? Já nevím a nijak je to netrápí. Asi dobře víte, proč to tak děláte, nebo zas nejste tak nevzdělaní, abyste to nevěděli. Říkáte: Ježíš, teď tam bude 400 miliard. To jsou tak fiktivní čísla! Mám toho na srdci ještě hodně, ale pustím i kolegy.
Já vám děkuji. Přečtu omluvy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Například tady jsem měl připravené krásné tři stránky, kdy podnikatelé shrnuli, jakým způsobem je to pro ně nevýhodné nebo jakým způsobem je to omezí, poškodí. Tam si to otevřete, tam si to můžete krásně všichni přečíst. Takže by nás asi na prvním místě měli zajímat čeští občané. Takže je celkem logické, že to napětí v té společnosti celkem pochopitelně narůstá. Naše mezinárodní diplomacie už není mezinárodní diplomacie, to jsou aktivistické výjezdy. Jak jsem zjistil, tak jsem se mýlil.
V zásadě se shodujeme, že ano. "Česko si půjčí přes 137 miliard korun a vláda plán obhajuje s tvrzením o výhodnosti půjčky. Je ale třeba zdůraznit, že o výhodnosti půjčky lze pochybovat a půjčka hlavně znamená dodatečný dluh Česka", píše v komentáři člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. "Neexistuje nic jako oběd zdarma. Není možné tento oběd sníst a zároveň si ho nechat na zítra. Jenže právě o to se Česká republika pokouší, když v jeden den a v jeden okamžik oznamuje záměr ozdravit veřejné finance a současně si vzít půjčku od Evropské komise. Když v květnu vláda na tiskové konferenci oznamovala parametry konsolidačního balíčku, zavládlo v odborných ekonomických kruzích souhlasné mručení. Jenže o několik týdnů později se ukázalo, že ona deklarovaná spořivost má své ale. To, že vláda dokončila diskusi o tom, zda si Česko vzít půjčku Evropské komise z nástroje pro oživení a odolnost má, nebo nemá, tak se už stalo. Půjčka nakonec dostala od kabinetu zelenou, a to v červnu. Shodou okolností jde jen o mírně nižší částku, jak už jsem říkal v předchozí části. Unijní peníze mají být využity k financování především dekarbonizačních a digitalizačních projektů. Necelé dvě třetiny, 85 miliard, si česká vláda půjčí na to, aby sama dál tyto peníze přepůjčovala, a zbylá třetina, 52 miliard, pak znamená půjčku na udělování dotací. Zní to trochu paradoxně, vláda na jedné straně oznámila škrtnutí národních dotací o 55 miliard korun, aby za několik týdnů schválila, že si zhruba stejnou částku půjčí z Bruselu. Asi nejpádnějším argumentem pro půjčku je, že Česko bude v příštích letech muset tak či onak masivně investovat, aby dosáhlo svých závazků v rámci zelené transformace a digitalizace. Je však si potřeba nalít čistého vína a být si vědomi všech důsledků. V první řadě je třeba jasně a nahlas říci, že půjčka znamená dodatečný dluh Česka. Tím nijak nezpochybňujeme, že Česko nemá do zelené digitální transformace investovat. Jenže půjčka od Evropské komise má ještě několik dalších otazníků. V tuto chvíli vůbec nevíme, za jaký úrok si budeme půjčovat." - Celkem jich má být šest. Dá se pouze předpokládat, že úroková sazba bude o něco nižší než v případě, že by si česká vláda peníze půjčovala na vlastní triko na finančních trzích. Taky si vzpomínám, že když jsme se bavili o důchodech, tak tady bylo opakovaně řečeno, že zadlužujeme budoucí generace. - "Jenže kdo má zkušenosti s jakýmkoliv dlouhodobým úvěrem, ví, že ve finále zapůjčená suma bude ještě výrazně vyšší a výrazně ji přeplatí. "Pro současnou politickou elitu je to samozřejmě výhodné, protože ona bude sklízet, kdežto orat a vláčet budou ti, kteří po nich přijdou v daleké budoucnosti. Právě udržení tempa v cílové rovince bývá v našich končinách problém a pokud nám dojdou síly a u některých projektů zakopneme, nesplníme milníky nebo cíl, budeme muset nakonec zalepit z vlastních zdrojů, tak je otázka, jestli nás to nakonec nebude stát o to víc." Přečetl jsem to, co si myslím, že je důležité, a to, o čem se tady bavíme my. Mě tady překvapuje, že několik členů Národní rozpočtové rady je proti tomuto postupu, a přesto je vládou schválen. Takže tady je potom přesně vidět i to, jakým způsobem a kdo zadlužuje naši zemi.
Převzala jsem řízení schůze a přeji pěkné odpoledne.
Nikdo si nemůže být jistý - nebo všichni mají jasno, že se jim daně navýší. Proto říkám, že to je nejrozsáhlejší. Tam je ta totalita. Nevědomost je síla...
Mám zde jedno sdělení. Nyní vystoupí paní poslankyně Renata Oulehlová, připraví se paní poslankyně Fialová.
A je to tak, že my dohody o provedení práce využíváme zejména na pracovních pozicích všeobecných sester, kdy se jedná o nárazové výkony práce. Nelze tedy přesně plánovat, jaké bude jejich vytížení. Navíc rozpočet naší organizace je velice napnutý. A ta činnost je opravdu náročná, doprovázet lidi na konci jejich pozemského bytí je těžké a ještě možná těžší je péče i o jejich rodiny, které jsou opravdu často zoufalé. S ohledem na podmínky, které novela stanovuje, bude nevýhodné dohody uzavírat, a nebudeme tak schopni zajistit dostatečnou zdravotní péči o klienty v případech dovolených či pracovních neschopností. Tady myslím zejména domov pro seniory, který město Sokolov spravuje, kterým je zřizovatelem. Dále využíváme dohody u pracovníků v sociálních službách, a to ve stejném případě jako pro pozici všeobecné sestry, tak i v případech potřeby doprovodu klientů na lékařská vyšetření, případně k dalším aktivitám. Pokud přijdeme o možnost využívat dohod, nebudeme pravděpodobně schopni zajistit dostatečnou péči. Neumím si představit, jak povedeme evidenci dohod, kdo bude odvádět poplatky v případě osob s dohodami u více zaměstnavatelů. Celá věc bude natolik administrativně náročná, že nás donutí dohody neužívat vůbec, což ovšem spolu s tím povede k nutnosti zvýšit počet personálu na hlavní pracovní poměr, který ovšem nebude možné využívat tak jako osoby na dohodu, ale budou sloužit i v době, kdy bude počet zaměstnanců dostatečný. Navíc se potýkáme s nedostatkem personálu na trhu práce.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 71. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, všechny vás nejprve odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve čtvrtek 13. července v obecné rozpravě. Nyní budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Ale ještě se zde dívám na poznámku, že jednání bylo přerušeno před vystoupením poslance Milana Ferance v obecné rozpravě. Nicméně je tu přednostní právo pana předsedy Andreje Babiše. A prosím o klid v sále.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, včera se stala...
Můžete pokračovat, prosím.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, včera se stala historická událost. A možná novináři dohledají, že se to už stalo, ale já si to skutečně nepamatuji. A včera pan premiér oznámil vlastně, že tato vláda, která pro lidi neudělala vůbec nic, srazila inflaci. To je absolutně neuvěřitelné. A já už jsem zažil plno lidí, kteří lhali. Já si myslím, že ty lži pana premiéra o bankrotu už vyvrátil tady sám ministr financí. Pan premiér nám včera na tiskové konferenci - a já tedy chci říct, že možná pan předseda vlády lže, protože tomu nerozumí. Já chápu, že on je politolog, nerozumí ekonomice, nerozumí inflaci, napsal krásnou knížku ten Konzervatismus, to je taková bible ODS, ale škoda, že se toho nedrží. A kdo mu píše ty projevy, nebo proč. Takhle lhát a suverénně, přesvědčivě a ti lidé, kteří tomu nerozumí, tak vám asi i uvěří. Ale ti, kteří to sledují, vám nemůžou věřit. Takže co nám včera řekl pan premiér. Vy jste ho měli v Temelíně, ve finále Rosatom versus Westinghouse. Vy jste ho měli, vaše vláda, Nečasova vláda, jo. Ale tyhle lži, to, že tam byl nějaký komentář, že je to politika lží a že je to stále dokola. Je to neuvěřitelné a skutečně, že se nestydí, de facto nechápu. Tady je jasný graf, který ukazuje na to, že... Klára Dostálová tady včera vystupovala. To je další sranda, ne? Vždyť pan Bartoš nám říkal, že bude stavět byty, teď nám říká, že mladí choďte do nájmu. Jaké byty, choďte do nájmu, ne? Byty si koupí ti bohatí a vy budete platit nájem. Já nemám projev, já jsem to všechno zažil, prožil a vím, o čem mluvím, na rozdíl od pana premiéra, který samozřejmě bohužel vůbec neví, o čem mluví a věří tomu. Nechápu, jak to je. Místo toho, aby ministr Síkela šel na Slovensko za Sulíkem a domluvil se, jak to udělali, tak jste z nás dělali blbce. Tak, vážení spoluobčané, spočítejte si, kolik byste ušetřili. Pan premiér tady stále říká, jak máme levné energie. Takže ta historie je jasná. Vy jste říkal - to je neuvěřitelné, Babiš se ptá, kolik nás stojí Ukrajinci. Tak postupně to nějak padá. Akorát, že čeští občané mají ten pocit, že na zbraně a pro Ukrajinu máte nekonečné zdroje a pro ně nemáte žádné zdroje, a proto jim navyšujete daně, když jste slibovali něco jiného. Pokud se mýlím, tak ukažte ta čísla. Pokud je to 80 miliard, tak fajn. Ale vy se nechcete bavit o těch číslech, protože vy zkrátka tomu nerozumíte a vy to manipulujete. Samozřejmě výrobci z uhlí mají ty emisní povolenky. Ještě 16. prosince jste to nechal na mně, když 17. jste přišel do Strakovky. Tak jsem jednal, ano? To je neuvěřitelná prasárna, ty emisní povolenky. Potom říkáte - pak přišly všechny ty události, které dobře známe. Ale to je neuvěřitelné, jak vy dokážete lhát před volbami, po volbách, ráno, večer, na oběd, včera na tiskovkách. Ne, já jsem použil jedno slovo, které používá český občan každý den, si myslím a není to žádný vulgarismus. To byl jediný komentář. Takže žádné úsilí nebylo. Vy jste projevili úsilí, jak okrást občany České republiky. Nejdřív důchodce, to jsou vaši nepřátelé. Ale i ti mladí, sleva pryč. Potom jste jim vzali těch sedm tisíc korun, ano? A teď pokračuje Jurečka. To je unikátní ministr práce a sociálních věcí. Takže nevím, o čem jste tady vlastně mluvil. Úsilí naší vlády, ano. Úsilí vaší vlády má jasné výsledky. Klesli jste z devátého místa na dvanácté, bezpečnost katastrofa, kriminalita. No a ještě jako třešničku na dortu jste pozval ty ilegální migranty do Evropy. Takže všechno špatně. Předsednictví úplná katastrofa. Dokonce pan Rakušan se chlubil, že tu migrační zradu, kterou blokuje Morawiecki a další státy, jste připravovali. No, to je neuvěřitelné, ten výsledek, jaký je. Že lidi budou platit emise za nemovitosti a tak dále. Takže na té evropské úrovni jste nevyjednal vůbec nic. Já vím, že asi pro vaši povahu je to těžké říct Evropské radě - dej mi 45 miliard Uršulo. Takže vy jste vyjednávali, tady říkáte, zastropovali, úplně špatně. Vždyť navyšujete o 160 lidí teď v rámci nové systematizace. Nic jste neuspořili. Naše vláda prominula DPH 21 % v listopadu a prosinci na nulu, proto byla negativní inflace. Dva roky jste zdaňovali inflací, minulý rok, tento rok, příští rok už budete zdaňovat navýšením daní. Absolutně jednoznačně dokázaná fakta. Jak říká paní ministryně Černochová - fakta, fakta, čísla. Tady jsem vyzval ministra Síkelu, aby zastropoval cenu elektřiny pro lidi na 1500 korun za megawatt, tak jak to tehdy udělal ministr Sulík a domluvil se s výrobci elektřiny na Slovensku. To jste neudělali. Jediný, kdo byl pod námi, byla Francie. Vždyť sedíte vedle toho Macrona na Evropské radě. Španělé narvali to toho, aby pomohli lidem s cenou elektřiny a plynu, 200 miliard euro. Protože vám to vyhovuje. Takže neříkejte, že jste něco zdědili po Babišově vládě. Už jsem o tom mluvil, ale ta inflace je tady jasná. Samozřejmě já dlouhodobě kritizuji Českou národní banku, co udělala. Takže kdo tady něco udělal pro inflaci? No a plyn. Pan ministr Síkela jenom stále mluví o tom, kolik má plynu a že nemá ruský plyn. To je neuvěřitelné.
A teď jste sáhli na pracující lidi. A samozřejmě to ekonomicky nevěstí tím pádem vůbec nic dobrého. Z toho 7 000 odvede státu na daních a o zbytek přijde na škrtech, úlev a odpočtů. My samozřejmě s tímhletím absolutně nemůžeme souhlasit. A znovu zopakuji, že hnutí SPD je zásadně proti, protože ty úspory lze dělat jinde a jinak a už jsem to tady podrobně představil v mnoha svých vystoupeních. Problémem je, že tím rukojmím té vaší nekompetentnosti a toho chaosu jsou všichni občané České republiky a české firmy. Takže to znova vzbuzuje tu nejistotu, znova jsou další problémy. A samozřejmě nejistota v ekonomice, nejistota mezi občany, to už je potom řetězový problém a nevěstí to vůbec nic dobrého.
Vážené dámy, vážení pánové, pane premiére, páni ministři. Věřit v něco, co není pravda, nebo nevěřit něčemu, co pravda je. Že v této Sněmovně není ani jeden poslanec, který by nevěděl, že tento daňový balíček znamená nejvyšší zvýšení daní v novodobé historii naší země. Ministr financí je profláknutý šibal. Ano, na ten státní rozpočet, který jako vůbec první ministr financí na světě plánuje v otevřených intervalech. A daňový balíček není samozřejmě ničím jiným, než mistrovským dílem tohoto šibala. A to jenom proto, že nenašel dostatek času, odvahy a pokory k tomu, aby odpovídajícím způsobem vybíral především daně stávající a slíbené úspory realizoval tam, kde slíbil. Tedy na výdajové straně státního rozpočtu. Neříkejte proto, prosím, ano ani souhlasím daňovému balíčku, a to minimálně, dokud vláda nepřestane mlžit ohledně úspor na výdajové straně rozpočtu. Nikdo z vás dnes už opravdu nemůže říct, že s daňovým balíčkem a jeho škodlivostí nebyl seznámen. Věnovali jsme se tady podrobně každé z novelizací 63 zákonů a většině z 229 nevypořádaných rozporů. Neocitli jste se v časové tísni ani pod tlakem. Takže se nebudete moci jednou vymlouvat, že jste byli ministrem financí oklamáni. V příbalovém letáku, neboli důvodové zprávě, kterou máte každý k dispozici, je stále na straně 21 černé na bílém uvedeno varování sepsané odvážnými odborníky Ministerstva financí: Že tato předloha způsobí pokles hospodářského výkonu Česka, růst nezaměstnanosti, negativní sociální dopady, ztrátu kredibility a já dodávám i vašeho vlastního politického kapitálu. I vašeho vlastního politického kapitálu, ale to je vaše věc. Ano, samozřejmě, letití úředníci Ministerstva financí mají totiž historickou paměť, a nejlépe vědí, jaké chyby na národním hospodářství jsou vládní koalice v zaslepenosti svých ideologií schopny udělat. Dobře si pamatují, co s naší ekonomikou udělaly tupé škrty a zvyšování daní poslední vlády ODS. Varovaly svůj Parlament i tehdy, stejně, jako varují nyní nás. Nebojte se postavit tomu, čemu nevěříte, i kdybyste měli pocit, že budete stát sami. Nejste sami. Stojí za vámi 89 % obyvatel České republiky, kteří si myslí, že by se úspory měly hledat na straně výdajů. Stojí za vámi dvě třetiny Čechů, které jsou přesvědčeny, že daňový balíček Zbyňka Stanjury je špatný vtip. A stojí za vámi 69 % národa, které podle aktuálního výzkumu Akademie věd nesouhlasí s prací kabinetu Petra Fialy. Vzpomeňte si, prosím, na svůj poslanecký slib, který zněl: "Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí". Tam, kde je nekompromisní doznání Ministerstva financí, že projednávaný zákon pošle tuto zemi do recese a mnoho lidí do chudoby.
Ano teď windfall tax nebo zastropování elektřiny. Já říkám zastropování elektřiny, je to historický šance. Vy bohužel to nechcete dělat. Ty byly čtyřikrát prodražené, tam někdo měl ten deal za 100 miliard. Protože já jsem šel do politiky bojovat proti korupci, proti rozkrádání věcí, které patří všem občanům České republiky. A v tom budeme pokračovat. Neudělali jste nic proti inflaci, neudělali jste nic pro lidi, protože zkrátka jste asociální, nekompetentní vláda, vláda národní tragédie. Doufejme, že ty škody, které bude někdo po vás napravovat v roce 2025 a 2026, se ještě podaří zvrátit.